Myslím, že je správné, abych upozornila, že výrobky společnosti Avon vůbec nepoužívám ani jsem je nikdy nedistribuovala. Já jsem si nedělala čárky, kolikrát tady padlo vulgární slovo buzerace. Proto je jeho slovo kromě toho, že je vulgární, naprosto obsahově nepřípadné.
S faktickou poznámkou se hlásí - v tom případě pan ministr Babiš se hlásí s faktickou poznámkou.
Přitom jsme to opakovali stokrát. Můžeme to nahrát na kameru, abyste tedy nebyli ochuzeni o ten mediální výstup. Pokud má někdo zájem, tak se přihlaste u mě a já to rád zorganizuji. My vám na všechno odpovíme, na všechno.
Děkuji vám.
Doporučuji přizvat ke spolupráci Jiřího Ovčáčka, ten má s hledáním archiválií své zkušenosti, ať začne vlevo nahoře. A také se hemží hrubými pravopisnými chybami, což si myslím, že by takový materiál uvolněný pro Sněmovnu a pro veřejnost mít neměl. Takže já myslím, že bude ode mě docela fér, když tedy, pane ministře, se chcete bavit v těch věcných a přesných argumentech a dáte sem něco, co nesouhlasí v součtech, tak si myslím, že je docela fér navrhnout Poslanecké sněmovně, aby přerušila tuto mimořádnou schůzi do doby, než Ministerstvo financí opraví hrubé aritmetické chyby a hrubé pravopisné chyby ve své studii, kterou zveřejnilo. Přesně takhle zní ten procedurální návrh.
Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Všechny vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Já zde eviduji dvě faktické poznámky. Tak bude třetí, dobře, pane předsedo.
Dámy a pánové, já v pokoře respektuji, že si nepřejete opravit tu studii, ze které vyšlo Ministerstvo financí. Ale já vás ujišťuji, že tam na mnoha stránkách zjistíte zcela zásadní chybné součty, že tam najdete stránky, které si navzájem sobě odporují, o pravopisných chybách nemluvím. Náklady, které vám říkají, nejsou pravdivé. Vám to fakt nevadí? Vy jste ochotni dál jednat a hlasovat, přestože si můžete prostými kupeckými počty spočítat, že vám Ministerstvo financí lže?
Těmto odhadům nevěřím. Musíte mít pevný bod a na něj nastavit nějaký model." Jedná se o vypuštění páté části zákona, která podle mě zakotvuje neadekvátní sankce za porušení nových povinností, o nichž jsem již hovořil. Zákon navíc vůbec nepřipouští možnost odvolání, nepočítá s tím, že chyba by se mohla stát i na straně finančních úřadů. Tady se mi ale fakt nezdá, že porušení zákona o elektronické evidenci tržeb by mělo až takové dopady na zdraví obyvatel. Možná způsobí psychickou újmu u části živnostníků a u podnikatelů, ale nemyslím si, že takový nástroj by měla mít v rukou Finanční správa. Zle na to doplatí, na tento návrh zákona, především malé firmy na venkově. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Svobodu a připraví se pan poslanec Martin Plíšek.
Já se pokusím potom ve svém projevu některé ty sféry z nového úhlu pohledu pojmenovat. Když máme dítě, které pomalu chápe, musíme mu tu věc neustále opakovat. Čili to, že se tady něco opakuje, není žádná chyba. To je prostě to, co už staří latiníci věděli, že cesta vzdělávání je cesta obtížná, je cestou opakování. A já doufám, že platí. Já tomu rozumím - on potřebuje dostat své poslance zpátky. Ale ta druhá strana má úplně stejná práva a musí je stejným způsobem používat.
Ano. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, tak o něm nechám hlasovat bez rozpravy. Ještě gongem přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili k hlasování. Eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Kdo je proti? Eviduji zde další dvě faktické poznámky.
Byla jsem přerušena bouřlivým potleskem ze strany pravice. Ubudou podnikatelé? Možná ano. Ale kdo? Kteří podnikatelé? Za ta léta, to bylo za vašich vlád, a za ta léta nějak přešlo do krve části podnikatelů, že daně, aby přežili, prostě neodvádějí a nebudou je odvádět. Někteří proto, aby přežili. Kde to berete? Vy jste to tady zavedli! Vy jste to tady zavedli a dnes se tomu smějete a tleskáte, když říkám, že tady ubude podnikatelů. Ubude těch, kteří daně prostě programově neodvádějí, kteří tunelují a rabují státní pokladnu!
Přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. A dále od 10.49 do 14 z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Sylor. Eviduji další tři faktické poznámky. První má pan předseda Laudát, po něm pan poslanec Svoboda. Po něm pan předseda Kalousek.
Děkuji. Já v technické jenom chci s politováním konstatovat, že vám nevadí, že předkladatel materiálu tady není. Zřejmě pobíhá někde a dává interview. A nevadí vám vůbec nic. Nevadí vám to, že tady prokazatelně nemluví pravdu o krocích, které vedly k přípravě toho zákona, viz poslanec Koníček. Doufám, že vám to spočítají. Ale to lhaní, to se vám tedy daří.
Já bych si dovolil předložit procedurální návrh, abychom odhlasovali, že předkladatel zákona nemusí být nikdy přítomen při jednání v Poslanecké sněmovně. Pak je ale v přímém rozporu s jednacím řádem, jak jsme hlasovali.
Nehlasovat? Jak říkám, myslím si, že tak jak je přednesen procedurální návrh, je skutečně nehlasovatelný, protože jde v přímém rozporu s jednacím řádem. A takové procedurální návrhy není možné hlasovat. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Já s vámi souhlasím, že ten návrh byl nehlasovatelný v souladu s jednacím řádem. Ale potom odporovalo i souladu jednacího řádu, že vy jste dal hlasovat o tom, jestli tady má předkladatel být, nebo nemá.
Já si myslím, že bude nejlepší, když budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Požádám tedy pana poslance Novotného, který je řádně přihlášen do rozpravy, aby vystoupil. Pan poslanec Novotný je omluven, děkuji. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Pecková se svým příspěvkem do rozpravy.
Byla prvním členem OECD ze zemí bývalého sovětského bloku a spolu s Jižní Koreou jednou ze dvou prvních zemí mimo tzv. první svět, tedy mimo vyspělé demokratické země s rozvinutými tržními ekonomikami a vyspělým HDP na hlavu.
Nyní tedy půjdeme k řádně přihlášeným do rozpravy.
Já samozřejmě do Chorvatska jezdím velice rád, Chorvatsko je mou oblíbenou destinací a absolutně nechápu, co to má společného s projednáváním elektronické evidence tržeb, kam jezdíme na dovolenou. Ale co mě skutečně zaráží, že má kolegyně paní poslankyně Pecková tady citovala fakta Mezinárodního měnového fondu o ekonomické situaci Chorvatska a ta nazval pan ministr financí Babiš urážkou a pomluvou. To znamená, nevím, jestli pan ministr financí nevěří faktům Mezinárodního měnového fondu. Možná že by třeba členové Mezinárodního měnového fondu ocenili jeho přednášku a vysvětlení, proč jejich údaje jsou pomluvou a urážkou. To samozřejmě možné je, to připouštím. Tak to vnímám já, pan ministr Babiš to vnímá jako urážku. A co mě k tomu vede? My jsme samozřejmě v posledních dnech měli možnost se seznámit s analýzou společnosti BDO, která je jedním z hlavních auditorů společnosti Agrofert a také současně zpracovala právě onu zprávu pro elektronickou evidenci tržeb, a tam jsou naprosto zásadní rozpory. Tam jsou naprosto zásadní rozpory a ty rozpory jsou natolik velké, že mě skutečně udivuje, že je tady takhle jenom jednoduše přecházíme. Skutečně to bylo velmi věcné. A takhle bych si představoval diskusi, ne ty marketingové poučky, co tady přednáší pan ministr Andrej Babiš. Máme tam ovšem pouze samé pozitivní informace marketingového charakteru. Už jsem tady upozorňoval, že například výběr nevhodné technologie je podle studie BDO v tom katalogu rizik ve stupni významnosti kritické. Bezpečnostní rizika - míra pravděpodobnosti pět, to znamená hraničící s jistotou. Upozorňuji hraničící s jistotou. To jsou bezpečnostní rizika. Když se podíváme do důvodové zprávy, o bezpečnostních rizicích nula. Nula! To znamená, bezpečnostní rizika tam vůbec nejsou zmíněna. A já skutečně bych se chtěl zeptat pana ministra Babiše, jakým způsobem pracuje, jaká je úroveň jeho práce. Tomu rozumím.
S tímto se dodnes předkladatel nevyrovnal. Tento návrh zákona je podle mého názoru systémově špatný i z řady jiných, neprávních, nelegislativních důvodů. Zavádí zcela zbytečná byrokratická opatření, díky nimž bude mít Ministerstvo financí dokonalý přehled a monitoring o veškerém vnitrostátním pohybu zboží a služeb a ministr financí se při výkonu své funkce dostane k informacím, které může využít ve prospěch svého podnikání. Čili i tento zákon v sobě obsahuje riziko střetu zájmů. Zákon dále ambiciózně předpokládá, že elektronický systém, který bude muset zvládat obrovské množství dat, bude bezproblémově fungovat již za několik měsíců. Tato představa je nejen v českých reáliích skutečně úsměvná, nehledě na enormní pořizovací a udržovací náklady, které samotná důvodová zpráva udávala nebo udává podhodnoceně. Zavádí se v tomto zákoně jakýsi státem organizovaný systém udávání, který má ovšem v českých podmínkách bohužel již tradici, a lze tedy jen konstatovat, že v tomto ohledu se bohužel nejedná o nic nového. Předkládaná norma je nejen podle stanoviska Legislativní rady vlády v rozporu se zásadami práva Evropské unie, dodávám i s Ústavou České republiky a zásadami práva České republiky, zavádí regulérního velkého bratra, přičemž naplnění účelu, tedy nárůst příjmů státního rozpočtu, je velmi sporné a pochybné - to jsme se mohli přesvědčit i při těch daňových příjmech, o kterých zde je hovořeno. Náklady na zavedení systému budou značně vysoké a očekávané příjmy proti tomu budou značně nejisté.
Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi. Zpravodaj zaznamenal jeho návrh.
Dobré dopoledne ještě, pane předsedající. Úvodem se omlouvám, že trošičku zneužiji jednací řád a budu reagovat na faktickou připomínku kolegy Kučery.
Děkuji za dodržení času. Ještě to vyvolalo jednu faktickou poznámku pana předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika.
Děkuji za slovo. Takže příště, prosím pěkně, buď tak, anebo tlumočníka.
No, já myslím, že to nebudeme komplikovat. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych přivítal na galerii pro hosty delegaci Parlamentu Íránské islámské republiky, kterou vede jeho excelence místopředseda Aboutorabi Fard. Děkuji. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Farský, připraví se pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení kolegové, já bych přenesl tu debatu ještě mírně do obecné roviny. Na té výdajové stránce jsme se od pana ministra financí dozvěděli, že se vyplýtvá ročně nějakých 200 mld. korun. A to je výdajová část rozpočtu. My teď řešíme příjmovou část rozpočtu. Bavíme se tady o iluzorním zvýšení výběru daní. Iluzorním v tom smyslu, že samozřejmě vychází z nějakých propočtů, kde, jak vidíme, kvalita podkladů, ze kterých vychází ministerstvo, je zoufalá. Ten posudek byl zadán už v loňském roce v lednu.
Ale zatím vždycky rozhodlo to, na koho ta legislativa dopadne. Tuhle vládu tedy rozhodně ne.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Myslím to vážně. Je z toho vidět určitý vývoj, který ODS prožívá. Ale víte, co je na tom nejhorší? Dvě malé připomínky. Víte, zkušenost v politice je strašně důležitá. Ona se rychle zapomíná, ale je důležitá. Nechte, ať se ten Babiš utopí. Zkuste to.
Děkuji za slovo. Já samozřejmě nezpochybňuji, že vláda vznikla z vůle lidu, ale z vůle lidu jsme tu všichni. A nejedná se o nic menšího než roční náklady v milionech.
Děkuji. Nyní pan poslanec Volný, připraví se pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou.
Oni dobře vědí, že to je dobrý zákon a že posune Českou republiku a českou ekonomiku zpátky do Evropy! A ukáže se, že právě tímto zákonem se vytvoří rovné podmínky pro trh a uvolní se ruce poctivým podnikatelům! V podstatě mi to potvrzuje i argumentace pana kolegy Kalouska, který se chytne 90 milionů. A to přece nemůžou dělat.
Než budeme pokračovat, přečtu omluvu.
Všichni budou číst všechno, co je pro ně know-how, co je důležité pro to, aby mohli pracovat a mohli podnikat.
Děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou.
Vám opravdu připadá jako nepodstatný detail, že na Ministerstvu financí neumějí sčítat? To ti přece nemůže vadit. Já jsem tvůj manažer a myslím to dobře." Myslíte si, že byste přežil takovouhle argumentaci? Já jsem hluboce přesvědčen že nikoliv. A on je teď ve stejné pozici. On vůči nám, kteří máme střežit peníze daňových poplatníků, argumentuje za pomoci dokumentu, kde se evidentně neumělo sčítat, kde se evidentně chybuje, kde jedna stránka je v rozporu s druhou. Ale to je komunistická logika! A čím hůř, tím líp - my takhle nepracujeme.
Můžete s faktickou poznámkou, pane poslanče Jandáku.
Teď mimo protokol. Já se nechtěl hádat. Já jenom chci říct jednu věc. Jestli někdo podezírá Babiše, že neumí počítat, to je přece blbost, ne? To by neměl Agrofert.
To je ten nekonečný konflikt zájmů. Babiš, majitel Agrofertu, zajisté počítat umí.
Nicméně asi také je neplatí rád. To je přirozené, tomu se nedivím. Žijeme ve světě mailových komunikací a sociálních sítí, kde se dozvídáme cokoliv. A často se dozvídáme i věci, které třeba vědět nemáme, protože někdo se vloupá do systému. Poslední takové veřejné nabourání se do systému, že když někdo vleze do mailu premiérovi, tak to asi není úplně normální věc. Ale zřejmě se tady našel někdo, kdo má zájem dostat se předsedovi vlády až pod kožich. Protože se může stát nebezpečným pro samu existenci, podle mého hlubokého přesvědčení, této země. Jestli jste se na to měli možnost podívat. Jde se ve stejném trendu, jaký tady byl. Jestli mu v průběhu nebo na konci roku, až přijde účetní sepisovat daňové prohlášení, neřekne: Ale to jste prosím vás v lednu měl napsat úplně někam jinam. A v únoru jste to měl napsal do jiné položky. Takže to nebude to tak jednoduché. Tak je tohleto víc než daňové přiznání, nebo není? A že si tím pádem budu moci na kontrolu vybrat v podstatě, na koho ukážu, je také jasné. Že ten systém je zbrkle připravený a nemá hlavu a patu, přičemž, a to je vlastně podstata toho, co jsem tady chtěl říct, že není pravdou, že tam bude celá tržba jako celek. To znamená už identifikuji toho, kdo se mnou obchoduje, a v těchto datech to měsíčně posílám na Ministerstvo financí. A nemusí to být jenom do budoucna interní data týkající se pana Josefa Nováka a upozorňuji, že to mohou být i interní data týkající se Andreje Babiše nebo dalších a dalších. Pak mám pro vás novinky, které vás možná překvapí o propojení podnikatelského sektoru a chystaného státního EET.
Prosím pana poslance Beznosku a připraví se pan poslanec Vilímec.
Já mu za to děkuji, protože tak nějak si představuji práci předsedů. Druhá poznámka je k panu kolegovi Pilnému. Nejsme daleko vzadu. Je to přesně naopak. Pořád se o tom bavíme.